Vy jste předsedou stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, takže i po dohodě s panem generálem Berounem určitě je možné, abyste měli na této stálé komisi průběžné informace. Ráda bych reagovala i na dotaz paní poslankyně Válkové, který byl dvojí. To jsem řekla. A myslím, že jste, paní kolegyně, v tomto volebním období, že to už je vaše třetí volební období v této Sněmovně, a za vaší vlády se schvalovaly zcela běžně mise, kde jsme vyčleňovali vojáky do takzvaných pohotovostních sil NATO a Evropské unie. Pan kolega Kobza tady řekl, že máme ukrajinské vojáky cvičit na Ukrajině. Přeje si, aby NATO tedy prostřednictvím České republiky jako jednoho z členských států se do tohoto konfliktu zapojilo přímo na území Ukrajiny.
Děkuji pěkně. To bylo závěrečné slovo paní ministryně. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme tedy k hlasování. Poprosím pana zpravodaje, aby ještě jednou ta usnesení načetl, aby kolegyně a kolegové věděli, o čem budeme hlasovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji přerušenou 45. schůzi Poslanecké sněmovny. Požádám vás, abyste se všichni opět přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ale oč jde: Souhlasíte, pane předsedo, že nejprve načtu shodu z grémia? Výborně, potom samozřejmě budete mít slovo jako první. Takže děkuji. A nyní tedy informace o návrzích, na nichž se shodlo dnešní grémium. Potom navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu: Dále body z bloku zákony druhé čtení v pořadí, které bude platit po celý jednací týden. Ve čtvrtek 1. prosince navrhujeme po skončení písemných interpelací, což je bod 167, a nejpozději samozřejmě v 11 hodin, zařadit pevně nový bod, což je sněmovní tisk 342, již zmíněná novela zákona o státní sociální podpoře.
Zajímalo by mě i Ministerstvo vnitra, které tento zákon připravovalo. Úředníci tento zákon připravovali, dali ho, snažili se ho dát, do řádného připomínkového řízení. Ale říkám, byl tam pouze tři hodiny a po třech hodinách tento zákon byl stažen, protože právě neměl tu studii dopadů, kterou potřeboval mít k tomu, aby tím řádným procesem mohl projít. Bohužel, ani jedna odpověď. A jediné, čeho jsme se dočkali, tak válcovačky, která zřejmě nastane i teď.
S přednostním právem paní zpravodajka, poté z místa přihlášený pan poslanec Nacher.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Já děkuji paní poslankyni Peštové, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že vlastně doplnila to, co jsem uváděla ve svém projevu, a týká se to toho, proč jsem se na hospodářském výboru ptala, jaký má vliv připravovaná novela služebního zákona na úřady, které tam byly přítomny. Víte, proč jsem se na to ptala? Dokonce na úřadu pro -
Já se velmi omlouvám, že vás přerušuji. Kolegyně, kolegové, prosím o ztišení. Prosím, pokračujte.
- pro kontrolu jaderné bezpečnosti, víte, že tam klesly peníze na platy během dvou let? A za to máme brát ty odborníky a ještě je tam soutěžit? Předpokládám, že to není jediný úřad, který má s tímto problém. Opravdu jste zapomněli na to, že se nejedná pouze o pár ministerstev, ale opravdu o mnoho úřadů. Já vím, že dnes vás svou rétorikou nepřesvědčím, je mi to zcela jasné. Ale poprosím, ne za mě, ale za ty úřady a za ty lidi, kteří tam pracují, za ty odborníky, předpokládám skutečné odborníky, dokonce i s vysokou školou, zda by nebylo vhodné v připravované novele, kterou avizoval zástupce navrhovatele, že se bude příští rok připravovat ještě jedna novela služebního zákona, zda byste nezapřemýšleli o tom, jak se vypořádat s tím, že opravdu jste chtěli přesoutěžit nejenom na ministerstvech, ale i na těchto dalších úřadech. Já to dávám spíš jako námět na to, zda přece jenom nezauvažovat nad logikou těchto věcí. Tam jsem se ještě dočetla - úřad, který vyšetřuje letecké nehody - to nevím, jestli je důležité tam soutěžit co pět let. Buď to umím spočítat, nebo neumím spočítat. A jsou to opravdu odborné úřady. Zkuste to ještě zvážit. Tak jako zástupce navrhovatele, pan poslanec Marek Benda, přislíbil, že v té další novele se bude zabývat také tím, že se změní zákon o úřednících samosprávných celků tak, aby nebyl v některých nárocích přísnější při výběrových řízení než zákon o státní službě. Prosím, zkuste to ještě zvážit. Já vím, že to nepůjde dnes, ale při další novele.
Nyní je z místa přihlášen pan kolega Patrik Nacher. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.
Co mně tady v tomhle případě vadí, je můj oblíbený dvojí metr, protože buď jsem v politice a politický náměstek mi nevadí, ať už jsem v koalici, nebo v opozici, anebo mi principiálně vadí. Ale to, co já tady zažívám - a teď se obracím na kolegy Piráty, které tady vidím, jednu poslankyni, vítám vás, tak mně vadí - oni kandidovali, oni šli do politiky s tím, že politický náměstek je sprosté slovo, že je třeba všechno odpolitizovat. A najednou jsou političtí náměstci v pohodě. Mně vadí ten rozdíl, jak se chovám, když jsem v opozici, a když jsem v koalici. Já tady upřímně říkám, a proto jsem řekl, že vás překvapím, že pro mě politický náměstek není sprosté slovo automaticky, ale konzistentně vždycky. A ne že to budu měnit jedno volební období od druhého. Já si to pamatuju v Praze. A všude je to jinak. V Praze jste říkali, že na všechno budete dělat výběrová řízení - představenstvo, dozorčí rady a podobně. A pokud jde o tu celostátní úroveň, tak jste kandidovali s tím, že politický náměstek je sprosté slovo, že to odpolitizujete. A teď se ptejme, kolik mají Piráti náměstků. Já se s vámi vsadím, že máte víc náměstků, než kolik máte poslanců. No a tím bych asi tak mohl skončit, protože mě by docela zajímala ta odpověď. Ale já je tady samozřejmě neuvidím, protože oni sami na těch ministerstvech jsou. A znovu připomínám, aby to nezapadlo. To nejsou odborníci, ti piráti na těch ministerstvech. Takže to, že se stali náměstky, je jenom dílem vlastně náhody, že je přeskočili kolegové ze STANu, takže takhle to je reálný stav, a proto se stali náměstky, to znamená, oni jsou typičtí političtí náměstci. To přece takhle není. Já si cením celé řady všech kolegů napříč pro jejich odbornost. To přece neznamená, že člověk ztratí tu odbornost. To byla pozice, autentická pozice Pirátské strany. Takže dámy a pánové, mně tam vadí tento moment, tahleta disproporce, tato změna názorů a tento dvojí metr.
Já děkuji za slovo, já už jen krátce. Když jsme tady projednávali služební zákon, prošel třetím čtením, dneska tady máme veto. Já už jsem o tom hovořila.
Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně obrany Jana Černochová a já ji poprosím, aby se ujala slova. A kolegy, kteří se nechtějí věnovat tomuto tisku, poprosím, aby pokud možno opustili sál anebo se ztišili.
Děkuju, vážená paní místopředsedkyně. Je to změna zákona o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to definovat pojem chráněný objekt a v neposlední řadě je to zpřesnit v návaznosti na rozšíření působnosti Vojenské policie definování některých jejích úkolů.
Další věc - odložili jste účinnost stavebního zákona, který by urychlil výstavbu, a ministr Bartoš předložil vlastní návrh, se kterým nesouhlasí snad žádná z významných oborových organizací. Zrušili jste zmíněné EET. A dnes tu definitivně schválíte zákon na vládní trafiky. To připravila naše vláda. Jsem ráda, že to sem vláda posunula. Ale zpět k novele zákona o státní službě. Ten zákon je špatný snad ve všech ohledech. Už jen to, že z dnešních odborných náměstků dělá ředitele sekcí, a tím jejich pozici devalvuje. To už je ten neskrývaný úmysl vytvořit ty pašalíky, o kterých jsem mluvila. Politický náměstek má nárok na aparát, auto, řidiče. Brzy se to dozvíme. A to už se samozřejmě projeví i na výdajích státu. I když to nejsou mnohamiliardové částky, které zlomí hospodaření vlády k lepšímu či horšímu, tak je to symbol. Symbol toho, že se vládní koalice zpronevěřila svým slibům. Plánované úspory se nekonají, a naopak už teď podle mých informací jsou připraveny rozsáhlé systemizace, o kterých jsem před chviličkou hovořila. Věřte mi, že všechno budeme pečlivě sledovat, upozorňovat na to a dávat do kontrastu s vašimi nedávnými sliby.
Nyní je přihlášená s přednostním právem paní místopředsedkyně Dostálová. Prosím, máte slovo. A ještě než vám ho udělím, tak přečtu omluvu. Omlouvá se Jaroslav Bašta od 15.30 z pracovních důvodů.
Možná by stálo za to si připomenout celý ten běh s tímto zákonem, protože koalice nachystala změnu služebního zákona, který měl zaručit odpolitizování státní správy. Důležitý návrh, od něhož si vládní většina slibovala lepší fungování státu, ovšem nevznikl standardní cestou a to je potřeba si připomenout. Předložila jej pětice šéfů poslaneckých klubů s argumentem, že tento proces je rychlejší. Původní připomínkové řízení k návrhu bylo zrušeno a rovnou jej schválila vláda. Zákon, který je základní podmínkou pro čerpání evropských fondů, nebyl projednán s Evropskou komisí a nebylo mu umožněno ani mezirezortní připomínkové řízení. Ministr pro legislativu pan Michal Šalomoun návrh z připomínkového řízení vyjmul a nahrál ho znovu už bez něj. Nadto byl materiál rovnou zařazen na jednání vlády. Hlavním výsledkem novely zákona má být podle předkládací zprávy snaha zjednodušit a zrychlit proces vstupu do státní služby, zavést funkční období pro vedoucí zaměstnance či rozšířit okruh lidí, kteří se mohou o tato místa ucházet. Mezi další cíle patří zrušení limitu pro počet politických náměstků nebo umožnění státním úředníkům pracovat z domova. Asi tím hlavním cílem skutečně bylo co nejrychleji dostat své známé do úřadu. Z tohoto důvodu vlastně vládní koalice přichází, nebo vlastně pětice předsedů výborů přichází s tím, že ze současných odborných náměstků uděláme vrchní ředitele sekce. Na toto upozornila Legislativní rada vlády z pozice pana předsedy, že může jít o protiústavní krok. Ale to přece nevadí. My to potřebujeme rychle, včera bylo pozdě. K přejmenování má dojít i v případě náměstka ministra vnitra pro státní službu, který má nově být nejvyšším státním tajemníkem. Nejvyšší státní tajemník totiž spadá pod Ministerstvo vnitra a jmenuje jej vláda. Zatímco doposud mohl být náměstek ministra vnitra, to znamená nejvyšší státní tajemník, jmenován pouze na 6 let, podle novely by mohl svůj mandát opakovat. Protože, abych to uvedla do kontextu, vlastně nově se zavádí, že odbornost dokládáte v průběhu minulých 15 let. To znamená, že když oni budou nastupovat na svoje pozice v roce 2023, tak je to od roku 2008 a stačí to i přerušovaně. To znamená, že skutečně o tu odbornou a o tu kvalifikaci, o to zvyšování kvalifikace tady můžou být opravdu oprávněné pochyby. Zároveň i Rekonstrukce státu upozorňovala na to, že nemožnost být znovu jmenován byla jedinou pojistkou proti podléhání nejvyššího státního tajemníka nemístným politickým tlakům. Svůj pětiletý mandát by podle návrhu mohli opakovat i státní tajemníci. A tady je opět ten kámen úrazu. Ale co se stane s těmito lidmi? Vy je přesoutěžíte, ale oni neodejdou, protože oni jsou na dobu neurčitou.
Nyní je přihlášen pan poslanec Tureček a následuje pan poslanec Zlínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že každá vláda se chlubí, jak má na srdci podporu aplikovaného výzkumu, a i tato vláda to zdůrazňuje ve svém programovém prohlášení, a zase toto programové prohlášení cíleně prostě porušuje tím, že ty prostředky prakticky nezvyšuje na toto opatření. Naopak, měly by se tam docela výrazně zvyšovat, a k tomu se i zavázala vláda ve svém programovém prohlášení, a nečiní tak. Takže proto jsem navrhl ty dva pozměňovací návrhy s cílem zvýšit rozpočtové výdaje kapitoly Ministerstva zemědělství a i jsem vám zdůraznil, co mě k tomu vede.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Vladimír Zlínský, připraví se pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Pokusím se obhájit, proč navrhuji přesun finanční částky 5 miliard korun českých z Odvodů do rozpočtu Evropské unie do položky Příprava na krizové situace a civilní ochrana obyvatelstva. Tedy budeme ignorovat budoucí možná rizika a budeme překvapeni objevením se problémů, které dle zpětných vyhlášeních vševědoucích pseudoodborníků nemohl nikdo očekávat. Tomu potom odpovídá zmatená a neadekvátní, mnohdy nedostatečná či přestřelená reakce odpovědných orgánů či osob, která vede k poškození obyvatelstva či společnosti z důvodu nepřipravenosti a nekompetentnosti během rozhodování pod časovým tlakem. A hlavně budeme čekat, že nám někdo poradí, jak postupovat, a poskytne nám potřebné materiální vybavení a podporu ve všech směrech.
To znamená, čerpání v roce 2023 bude nula - prostě nula. Ještě když jsem byla předsedkyně výboru pro veřejnou správu, tak jsem žádala všechny rezorty, aby výboru pro veřejnou správu posílaly takový ten report každé čtvrtletí, jak se čerpá Národní plán obnovy. Takže já se samozřejmě musím ptát, jak to tedy s těmi brownfieldy bude? A tady jenom upozorňuju, že zatím nedošlo ke změně Národního plánu obnovy a pořád je to tedy určeno pro obce a kraje, pro nepodnikatelské využití, ale ne na bydlení.
Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy?
Já bych zareagoval asi na dvě ty otázky, které si myslím, že jsou klíčové. V rámci SFPI se samozřejmě administrovaly i věci, které se týkaly třeba těch tornád, jak jsem zmínil, ale i některé věci týkající se třeba covidových programů. Z tohoto důvodu jsme zahájili proces představení - a diskutujeme to na kulatých stolech, máme v tom zapojeny další subjekty - představení dvou programů, z nichž ano, jeden skutečně, a to diskutujeme s komisí, vyžaduje notifikaci. Šli jsme na to obrácenou cestou. V celé republice 312 získalo úvěr na pořízení bydlení, 141 domácností na modernizaci stávajícího bydlení. Já bych tedy chtěl, aby ty programy v roce 2022, ať již ten, který se týká nájemního bydlení, de minimis nebo i ten notifikační, skutečně dělal to, že peníze, které jsou v tom fondu, vedou k výraznému, většímu zásahu k bydlení. A pak se můžeme bavit ještě o čerpání těch nespotřebovaných výdajů, v jaký moment je možné ve fondu závazkovat a kdy se potom vyplácí. Tolik asi první reakce - ještě budu dál poslouchat, jestli jsem něco vynechal.
K faktické poznámce se přihlásila paní místopředsedkyně Dostálová.
Děkuji. To znamená, dostanete se úplně do stejné situace, než se připraví projekty a tak dále.
Jenom krátké shrnutí. V tom rozpočtu, který je velmi ambiciózní na příští rok, ale musím říct, že v tomto konkrétním případě nemám příliš pochyb, že bude zvládnutelný pro Státní fond životního prostředí, protože Státní fond má ještě z mé doby velmi kvalitní lidi, takže pan ministr myslím tam má dobré zázemí. Ten rozpočet je rekordní z pohledu příjmů, výdajů a z pohledu toho, co musí Státní fond životního prostředí zvládnout, protože tam je vlastně souběh několika faktorů dojíždějícího starého programového období, nájezd nového programového období plus nové akce, právě jako Modernizační fond.
Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím.
To je ve srovnání s jinými náklady fondu jak v České republice, tak i v Evropské unii opravdu, opravdu velmi nízké číslo, ukazuje, že ten fond opravdu umí fungovat velmi efektivně.
Přistoupíme k rozpravě podrobné. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 105, já jeho projednávání končím. My budeme pokračovat bodem číslo
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit návrh rozpočtu a střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury. Já bych rád ještě uvedl, co konkrétního se z těch peněz podaří v příštím roce vybudovat. To jsem zmínil jenom základní výhled toho nejdůležitějšího, není ten výčet úplný, ale nechci vás zdržovat víc, než je nezbytně třeba. Ale zmíním také to, co se bude odehrávat v oblasti železniční infrastruktury. Budeme dál stavět celý uzel Pardubice a zároveň dokončíme v příštím roce úsek modernizace prvního koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. To bude také znamenat významnou úlevu z hlediska železniční dopravy na tom hlavním koridoru. Rozestavíme po mnoha letech přípravy klíčovou stavbu nového železničního spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem. Co je důležité zmínit, je další investice do výstavby ETCS, tedy zabezpečovacího systému, který by měl českou železnici učinit významně bezpečnější.
Bohužel, i na výdajové straně se dopouštíte neskutečných kiksů. Přesunutí části záporné bilance státního rozpočtu do bilance státních fondů je z mého pohledu zcela nepřijatelné. K tomu však vůbec nevíme, za jakých podmínek, neznáme výšku úrokové sazby, a tak trošku tušíme, nebo já to tuším určitě, že jediným důvodem je snaha o optické snížení schodku státního rozpočtu. Již dnes je zcela zřejmé, že budou chybět finanční prostředky v řadě oblastí, například v dopravě. Ano, mluvím o panu premiérovi. Navýšit musíme taktéž výdaje v oblasti sportu. Prosím na tomto místě i koaliční poslance, aby zvážili podporu našich pozměňovacích návrhů. Zrovna včera byla publikována analýza společnosti Cyrrus, v rámci které tým analytiků kvantifikoval, že k zachování loňské životní úrovně bude průměrnému pracujícímu člověku v naší republice chybět 40 000 korun. Česká republika má i v důsledku politiky vlády Petra Fialy historicky nejvyšší propad reálných mezd v samotné historii, ale současně i nejvyšší propad reálných mezd ze všech zemí OECD. Toto je skutečný výsledek ročního vládnutí kabinetu Petra Fialy. Státní rozpočet má být základním nástrojem hospodářské politiky. Bohužel, tento nástroj, tento základní nástroj, je vypracovaný nekvalitně, s řadou zásadních chyb na hranici toho, co zákon dovoluje. Největší problém tohoto rozpočtu však vidím v tom, že vládní koalice jeho prostřednictvím neplánuje zabránit výraznému propadu životní úrovně, kterou už dnes pociťuje drtivá většina českých občanů, a příští rok se tyto problémy ještě zhorší.
Přečtu omluvy, které dorazily. Dále na celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Hayato Okamura. Jsou zde tři přednostní práva, není možné tímto způsobem měnit pořadí. To znamená, pane místopředsedo, máte slovo. Připraví se pan předseda Okamura, potom paní místopředsedkyně Dostálová, potom pan ministr.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
Budu se držet pouze svého pozměňovacího návrhu 1615 a dovolím si požádat o jeho podporu, a ještě jednou zdůvodním, proč tomu tak jest. Zjednodušeně řečeno, jedná se o částku, která padla na ortel Ministerstva dopravy místo toho, aby se řešila na Ministerstvu financí.